Já říkám, nedošlo k žádným chybám, nedošlo k žádným... Že se tam kradlo jako straky, to byly zlodějny. To je v zápise. To je hulvátství! A v takovém případě já nemám jakoukoliv důvěru k tomu, že takto se nebudou chovat zástupci opozice ve vyšetřovací komisi. Takže proto já říkám, je tady NKÚ. Tak to bylo!
Pane ministře, pane kolego poslanče prostřednictvím pana předsedy Poslanecké sněmovny, tak mluvte se mnou, když mluvíte o mně. Já nebudu obhajovat výroky jiných lidí. To si musí obhájit sami. Kde jste byl, když Andrej Babiš říkal: Ty vaše zlodějny! Kde jste byl se svým rozhořčením? Co dělal pan poslanec Hájek a jeho kolegové, vaši kolegové straničtí? Potlesk z lavic hnutí ANO! Když řekne Miroslav Kalousek "jste zloději", tak je to na odsouzení.
já si myslím, že to je ztráta času. Když jsem v ouzkých, tak tam vrazím Kalouska a oni mi lidi zatleskají. Já si myslím, že pan Kalousek vůbec nevystupoval tady v té době.
Zdá se, že jsme se vypořádali s faktickými poznámkami.
A pokud zjistí, že je všechno v pořádku, jak tvrdí pan ministr, takže se samozřejmě rád za svá slova omluvím. Ale kde jste byl, pane ministře, když mě váš předseda za potlesku celého vašeho klubu obviňoval z toho, že zabíjím lidi? Myslím, že za ním pevně stojíte. Takže neměřte dvojím metrem. Ale platí, že pokud skutečně vyšetřovací komise zjistí, že tam bylo všechno v pořádku - a já v té komisi nebudu - tak se vám rád veřejně za svá slova omluvím. Proč jsem se přihlásil s přednostním právem. Takže jejich argumentace je stále konzistentní. Ale já souhlasím s tím, že pokud něco vyšetřují orgány činné v trestním řízení nebo se tomu věnuje trestní soud, a jde tedy o vyšetřování podle trestního řádu, že v takovém případě nemá smysl zřizovat vyšetřovací komisi.
Tak můžeme.
Já tedy děkuji za úvodní slovo. Já bych proto tento bod otevřel, tak jak je v souladu s programem schválené schůze. Začnu trochu zeširoka, protože problematikou nákupů se v tuto chvíli i zabývá Nejvyšší kontrolní úřad. Nicméně ta šetření můžou trvat nějakou dobu. Dle pana prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly a i dle podkladů našeho pirátského analytického týmu utratily státní orgány za nákupy ochranných pomůcek v době nouzového stavu více jak 10 miliard. Je tady poměrně hluk, já můžu křičet víc, ale zase vím, že to je nepříjemné...
Požádám poslance, kteří mají něco jiného k řešení, aby to případně řešili mimo jednací sál.
Tak já doufám, že váš apel, pane předsedající, bude vyslyšen. Pirátský analytický tým a i řada investigativních novinářů odhalily mnoho závažných kauz, které rozhodně nelze zamést pod koberec. My jsme zkoumali i celou řadu podnětů, kdy nakupované pomůcky byly velmi pochybné kvality. Místo toho, abychom se obratem dočkali vysvětlení, tak mě pan ministr Adam tenkrát - a já jsem na to už jednou reagoval - ironicky pozval do toho nákupního týmu a ty jednotlivé přešlapy byly z mého pohledu dosti často bagatelizovány. Já bych na počátku uvedl jako tři do očí bijící případy. Někdy v polovině dubna 2020 jsem podal písemnou interpelaci na pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ta obsahovala první odhalení pirátského analytického týmu. Předmětem podnikání této společnosti je mimo jiné cukrářství a uzenářství. Tato společnost navíc nedodala ministerstvu platné certifikáty, které by garantovaly, že dodané výrobky jsou bezpečné. Mně připadá, že kdyby se nikdo v těch objednávkách nešťoural a kdyby ten PR závod, kdo líp objedná, proběhl, jak proběhl, tak by se dál vesele od této firmy odebíralo, k žádné nápravě by nedošlo a skutečně by ty objednávky pokračovaly, aniž by byla kontrolována jejich kvalita. Obdobných otazníků kolem nákupu v této věci je celá řada. Já jsem se pak díval na práci investigativních novinářů, protože přece jenom poslanci by neměli fungovat jako nějací rešeršéři. Zůstává otázkou, jak je možné, že takto důležité informace čerpá ministerstvo od investigativních novinářů nebo od pirátského analytického týmu. Já jenom dodám, že tento jednatel pro změnu čelil více jak deseti exekučním řízením a v podstatě netušil, co se ve společnosti děje. A já bych takto mohl pokračovat. A my jsme oslovili experty a i v novinách to proběhlo, byla to firma, která do té doby v této oblasti nepodnikala. Instituce uvedená na tomto certifikátu ve svém dopise našim analytikům uvedla, že jejich logo i podpisy byly na certifikátu uvedeny bez jejich vědomí a tyto certifikáty s jejich podpisy jsou vytvářeny dle jejich slov neznámými osobami někde v Číně. Závažná zjištění byla i ve věcech nákupů Ministerstva vnitra, ale pan ministr Hamáček zde v tuto chvíli není. Jenom jako příklad, respirátory dodávala stránková firma v Hongkongu, která byla založena teprve nedávno. Základní jmění v přepočtu na české koruny tvořilo 30 tisíc korun. Ty podklady jsme doručili Nejvyššímu kontrolnímu úřadu ve dvou podnětech. Prezident NKÚ avizoval, že podnikne kontrolní akci k těmto nákupům, a proto tyto materiály budou pravděpodobně pro NKÚ velmi užitečné. Tak já bych už šel pomalu k těm návrhům usnesení. Ten rozdíl v ceně není pětinásobný, ten je v danou chvíli asi dvacetinásobný.
"Poslanecká sněmovna
Já bych tedy zareagovala v reakci na to, že paní ministryně neodpověděla na to, jak tedy navrhuje řešit situaci a nespravedlnost vzniklou pro dohodáře, kteří platili pojistné.
Blížíme se k hlasování, ale mohlo by to být klidnější.
Jde o návrh, týkající se těch skupin občanů, kterým se nedostalo pomoci. Znění je následující.
Já vám rozumím, paní poslankyně.
Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby kompenzačním bonusem nebo jiným vhodným mechanismem podpořila i ty osoby samostatně výdělečné činné se zaměstnaneckým úvazkem, tedy i DPČ, pro které je podnikání dominantním zdrojem příjmu a které doposud žádnou podporu neobdržely." Toto je návrh usnesení.
Jsem rád, že se sněmovna naplnila. V tuto chvíli nemám žádné přihlášky do podrobné rozpravy. Prosím zpravodajku, aby nás provedla návrhem procedury.
Takže tím pádem by mělo být jasné, o čem budeme hlasovat, protože to bude vždycky krátký úsek.
Já to zkusím shrnout. Kdo je proti? Já vám děkuji.
První návrh zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby kompenzačním bonusem nebo jiným vhodným mechanismem podpořila i lidi, kteří pracovali na dohodu a odváděli pojistné."
Děkuji. Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Druhý návrh: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby kompenzačním bonusem nebo jiným vhodným mechanismem podpořila i ty osoby samostatně výdělečně činné se zaměstnaneckým úvazkem, pro které je podnikání dominantním zdrojem příjmu a které dosud žádnou státní podporu neobdržely."
Děkuji. Návrh nebyl přijat.
Další návrh je pana poslance Třešňáka. "Poslanecká sněmovna: ... nebo pomáhaly bezplatným zásobováním pomůckami a zdravotnickým materiálem, a dále spolkům, kterým pandemie koronaviru znemožnila dlouhodobou práci ve zdravotnických a sociálních službách."
Nejdříve pan předseda Bartoš.
On ho špatně poslouchal. Pan Stanjura řekl, že to ta komise vyšetří. A následně jste vy zastavil to obchodování s těmi firmami. Vždycky tam byla tato souslednost, takže ta práce byla vedena vždy v dobré víře. Takže mise splněna za mě. A já až budu načítat to usnesení, tak já vám tedy vyhovím, protože se tady točíme v kruhu, tak já potom v těch načtených usneseních vynechám ten bod, protože on je zbytečný a my se to stejně nikdy nedozvíme. Tam byla ta pětka - vysvětlení enormních rozdílů v nákupech, cenách zdravotních pomůcek, protože ta odpověď: rozdíly byly, protože byly, jako dál jsme se za tu dobu ještě nedostali.
Váš čas!
Přijde pan ministr Vojtěch a řekne: nic se nestalo, všechno je v pořádku. Prostě byla nám zjevena pravda. Pak přijde někdo jiný, já jsem to dneska nebyl v té debatě a i moji kolegové z mého klubu byli poměrně zdrženliví, a řekne: mám pochybnosti. To logicky nesedí. A já jsem nehlasoval pro zrušení maturity z matematiky. A myslím, že logika je dobrá věc a má se používat i v těchto debatách. Já myslím, že to je férová nabídka. Pokud se nebojíte, tak nám to na ten mikrofon řekněte!
Ještě musíte chvilku vydržet.
Já se omlouvám, kolegyně, kolegové, že zdržuji, ale já už jsem o tom hovořil jednou. A pokud jste velitel, který řídí havárii, tak první nápis, který je v havarijní komisi, je záchrana lidí. A pokud se zachrání lidi a je to požár, tak zajišťuje vodu. A nikdo nezjišťuje, jestli ta voda stála korunu, dvě, pět, deset. Nám se podařilo, klepu na dřevo, uhasit požár. Podařil se uhasit, ještě doutnají ohníčky, ale podařil se ten požár uhasit. Tohle v životě v dole nebylo! To znamená, my jsme v situaci, ano, dneska se vláda poučila, byla nepřipravená. Nikdo nebyl připravený! Když byly povodně, určitě byl tady příkaz: koupíte milion gumáků, milion pláštěnek, 10 tisíc lodí. Já nevím, jestli to bylo koupeno, nebo ne. Kdyby byly koupeny, tak by se kritizovalo, jak to, že jste je koupili v době sucha! Je sucho, vy tam máte milion pláštěnek , milion gumáků a stovku lodí.
Novináři to rozmázli. První náhled do jakéhokoliv návodu respirátoru světoznámých výrobců - zjistíte, že první, co říkají, je, že respirátory nesmíte nosit na vousy, protože netěsní. Proto když se testují roušky, testují se na účelnost průniku a filtrů, tak se lepí po boku, aby se vyloučila možnost vlivů. Stačí se zeptat ve zkušebně, jak se provádějí testy. Vzpomeňte si na zakládání vyšetřovací komise OKD. Piráti s tím mají velkou zkušenost. Ať tady řeknou argumenty, které zaznívaly proti té komisi od kolegů, kteří je dneska podporují. NKÚ se tím musí zabývat. Politici nemají do toho co vstupovat, protože tyto orgány to šetří. Dneska naopak o 180 stupňů otočili a používají to pro zřízení této komise. Tak zkusme se k tomu vrátit a zamyslet se nad slovy a činy a to, co tvrdíme kdysi a co říkáme dnes. Proto my v klubu si počkáme určitě na vyjádření NKÚ, protože to bude základ, nad kterým se budeme moci bavit dále.
Já jenom dodám k tomu mému předřečníkovi, že jsem opravdu velmi zvědavá na to, jestli se pak omluvíte, až tedy ten výsledek na NKÚ bude opravdu takový, jak říká tady ministr.
Já jsem ty čínské roušky nikdy ani neviděl, možná někdo z vás je má. Všichni nosili svoje roušky.
Přečtu omluvy.
Podali jsme v tomto směru více než dvě desítky pozměňovacích návrhů k různým speciálním vládou předkládaným zákonům. Těm vláda v drtivé většině znemožnila přístup ke kompenzačnímu bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné, a to i v těch případech, kdy mnozí z těchto občanů začali jako zaměstnanci pracovat až poté, co jim bylo mimořádnými opatřeními znemožněno provozovat jejich podnikání, a proto, aby zajistili základní životní potřeby sebe sama, svých dětí a svých rodin. Vláda tak dlouhodobě opomíjí a ignoruje zejména občany s nižšími příjmy, rodiče samoživitele, čímž postupně dochází i k ohrožení životní úrovně právě u jejich nezaopatřených dětí. Občané pracující na dohody navíc dlouho neměli ani nárok na mimořádné ošetřovné při nutné a neodkladné péči o své děti z důvodu uzavření škol a školek. Z pozice osob samostatně výdělečně činných na ně ostatně nemají nárok dodnes. Pokud se ještě blíže zaměříme na mimořádné ošetřovné, jehož podoba prošla různými peripetiemi, můžeme zde též definovat některé diskriminované skupiny občanů. Ale je neomluvitelné na ní trvat a poškozovat tím zcela zjevně a evidentně některé naše občany. Navíc občany v těžké sociální a existenční situaci. Tato zatvrzelost, neochota naslouchat a neadresnost, nesolidárnost a nespravedlnost v oblasti státní finanční pomoci a v kompenzaci dopadů nouzového stavu na určité skupiny našich spoluobčanů je tím, co vládě nyní vyčítáme nejvíce. A toto usnesení je ve znění: "Poslanecká sněmovna
Ta kontrola pouze zjistí, zda byl, či nebyl dodržen zákon, zda byl či, nebyl dodržen proces nebo zda byl, či nebyl dodržen organizační řád. A to ta komise může. K tomu ta vyšetřovací komise může sloužit velmi užitečně. Znovu opakuji, kontrola NKÚ a vyšetřování jsou dva kvalitativně zcela odlišné procesy. Ale argument to není. To by bylo jedině v případě, kdyby to vyšetřovaly orgány činné v trestním řízení.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Hájek.
Kolegyně, kolegové, omlouvám se, už tady mám kritiku z našich řad, ale prostě v některých věcech nemohu mlčet. To znamená, co ještě chcete více?
Hezký večer, dámy a pánové. Já jsem se chtěla moc přimluvit za to, abychom ta pravidla dodržovali.
S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.
Prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Hájkovi. Může maximálně existovat přípravné řízení.
Pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Bartošek.
Soustřeďte se na to. Neobviňujte jiné z něčeho, co neudělali. Stoka, pane poslanče Hájku. Stoka, pane poslanče Hájku.
Prosím pana poslance Bartoška, který je v tuto chvíli posledním přihlášeným s faktickou poznámkou.
Otázka, proč nevystupujeme - prostě proto, že máme respekt k vašemu času a k jednacímu řádu. Jestliže piráti mají potřebu diskutovat, nebo kdokoli jiný, jsme tady, a jestliže máme co říci, do diskuse se přihlásíme. Paní poslankyně, prosím vás, jestli se mnou chcete diskutovat, přihlaste se na mikrofon, já vám rád odpovím, ale nepokřikujte na mě. Takže já budu pokračovat. Pan předseda Jurečka podal trestní oznámení, jak zde zaznělo "prostřednictvím pana předsedajícího" - ne, on ho podal sám za sebe. A vyšetřovací komise - je třeba si uvědomit, a stále to platí, a bohu díky, že Poslanecká sněmovna kontroluje vládu.
Děkuji. Tím jsme vyčerpali všechny faktické poznámky, stejně tak všechny přihlášky do rozpravy, takže pokud se již nikdo další nehlásí, tak já v tuto chvíli všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po všeobecné rozpravě. Není. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou, do které je přihlášen pan poslanec Bartoš. Prosím, máte slovo.
Já vám děkuji a děkuji všem, kteří s námi podstoupili tuto divočejší obecnou rozpravu, která právě proběhla. Já bych zde rovnou přikročil k tomu, že bych zde načetl několik usnesení, která budeme navrhovat v souvislosti s tímto bodem. Takže usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila Správě státních hmotných rezerv navýšit adekvátním způsobem množství zdravotnického ochranného materiálu do 31. srpna 2020, včetně provedení krizové inventarizace dalších komponent pro případ jiných typů krize, a informovala v této věci Poslaneckou sněmovnu." To mi přijde jako dosti jasné usnesení. Konkrétní informace o výrobci není a nebyla zdaleka tou nejdůležitější a v první fázi nákupní tým Ministerstva zdravotnictví neměl prostor sbírat informace, které nebyly potřebné. Očekával bych, že pokud děláte nákupy v řádu stovek milionů veřejných peněz, které míří k miliardám, tuto půldenní rešeršní práci určitě někdo na Ministerstvu zdravotnictví zvládne. A já si myslím, že je velmi pravděpodobné, že tedy nakoupily rovněž nekvalitní ochranné pomůcky, které jim neposkytovaly požadovanou ochranu, protože prostě měly stejný typ, jako kupuje ministerstvo, a neexistovala žádná reference. Máme zde návrhy, což je jedna z důležitých oblastí - je to nedostatek zásob. To si myslím, že bylo na počátku celého tohoto problému s nákupy, že Česká republika neměla hmotné rezervy a dlouho nám bylo tvrzeno, že to není problém.
Chtěl bych osvětlit, v čem je celý ten proces netransparentní, protože se to dozvídáme z nesouvislých a protichůdných vyjádření v médiích a trpíme naprostým nedostatkem informací. To není málo peněz. To je poměrně hodně. A proč to komerční subjekt nechce garantovat? Na druhou stranu on říká, že nechce, aby mu stát ty peníze daroval. Tak co to je jiného, když to čeští daňoví poplatníci s velkou pravděpodobností budou platit třeba za rok, za dva, pokud by ta společnost zkrachovala, než dar? Je to naprosto riziková operace, letecký průmysl je ve své nejhlubší krizi a my se podle toho musíme zachovat. Tak a teď se dostáváme k tomu opravdu zajímavému, k té lahůdce. Vklad základního kapitálu do této společnosti tehdy představoval jeden hongkongský dolar, to jsou zhruba 3 koruny, za což tak koupíte nejlevnější rohlík od Penamu. V současné době základní kapitál společnosti Rainbow tvoří 4 hongkongské dolary, což je cena nejlevnějšího koláče z Penamu.
Dovolte mi ještě, abych řekl, že hnutí SPD samozřejmě připravilo návrhy usnesení, které vám dnes předneseme. Takže to bychom byli rádi, aby Sněmovna vzala na vědomí, a požádám vás o podporu těchto usnesení.
Já vám také děkuji. Prosím.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já jsem měl tu čest zdůvodňovat svolání této mimořádné schůze minulý týden a tam jsem také vysvětlil klíčové důvody, které nás, Občanskou demokratickou stranu, vedly k tomu, že jsme společně s klubem Pirátů iniciovali svolání mimořádné schůze. Na úvod musím říct, že sice rozumím tomu, co tady říkal pan předseda Pirátů Ivan Bartoš, že děkoval ministrům, kteří tu jsou, že tu vůbec jsou, a tak dále.